Všichni přítomní hlasovali pro tuto dotaci. Nebyl jediný člen výboru, který by hlasoval proti. Ale nebyl důvod. Dneska má pan Wagenknecht problém. Tak to víme. Takže šéf auditního oddělení. Dneska dává rozumy. Přílohou této smlouvy byl rovněž finanční plán projektu a rozpočet, jehož obsahem byly plánované výdaje a plánované příjmy projektu. Ale to jsou plánované způsobilé výdaje. A nemá tam plánované nezpůsobilé výdaje. Ta vila šla pryč, nikdy nebyla v dotaci. Zase manipulace. To bylo za pana Bendla. A zase je tady náš oblíbený ministr financí pan Kalousek. Všechno bez nálezu. Tak já tomu nerozumím. Když ji vyšetřuje OLAF. A novináři, kteří terorizují moji rodinu. Proč jste ji svolali? To jste nemohli počkat? Nebo nemáte jiné téma? Babiš - nepřítel. Žádný audit ani kontrola nenaznačily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami EU. Proto jsem také ve všech svých vyjádřeních reagoval tak, že vrácení dotace nikdy nehrozilo a byla poskytnuta podle platných pravidel. Na její realizaci nešla ani koruna z dotačních prostředků. Mimochodem farma byla od samého počátku definována jako multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. To byl oficiální název projektu uváděný v žádosti o dotaci. Výtky, že slouží zejména pro firemní večírky, jsou neoprávněné. Její činnost je dodnes v plném souladu se záměrem projektu a nastaveným předmětem výzvy. A proč říkáte, že to je Babišovo luxusní sídlo, když je to lež? Farma Čapí hnízdo vytvořila 51 - opakuji - 51 pracovních míst s většinovým zastoupením občanů okresu Benešov. Za svoji existenci odvedla farma ze sociálního a zdravotního pojištění cca 30 milionů. Smluvní formou zajišťuje sezónní práci více než stovce osob a spolupracuje s více než 50 dodavateli služeb a zboží v celém regionu.
Nyní tedy paní poslankyně Němcová. Připraví se pan poslanec Bendl. A do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Okamura.
Děkuji za slovo. Můj dojem je prostě takový, že pan ministr v podstatě naplnil ta očekávání, která měli všichni novináři, žurnalisté, lidé, kteří se zabývají tímto problémem a kteří psali: Ono to nakonec bude tak, že do té Sněmovny pan Babiš přijde, nachystá si těch svých 30 nebo 40 stránek, to nám nakonec řekne, kolik to bude, a těch 29 nebo 39 stránek se bude týkat úplně něčeho jiného než toho problému, kvůli kterému je svolána samotná schůze. Zabalí do toho úplně všechno, semele živé, mrtvé. Čili v tomto splnil pan ministr očekávání. Něčím prostě překvapit. Ne s tím, že všichni říkali: Jasně víme, jak to bude. Máme ho prokouknutého, přečteného, na nic jiného se nezmůže. Ukázal, že na nic jiného se skutečně nezmůže. To je první poznámka, na ten dojem, který to ve mně vyvolalo. Druhá poznámka je, že mi to něco připomnělo. A připomnělo mi to kauzu, která se tehdy týkala předsedy vlády Stanislava Grosse. Už to nechci ani vzpomínat, protože to vůbec nebylo pěkné. Svůj vztah k projektu Čapí hnízdo popsal takto: Půjčil jsem té společnosti přes 400 mil. na stavbu farmy, ale jméno majitele neznám. Mám tam jen pronajatou jednu budovu, to je vše, prohlásil. V březnu 2016 si vzpomněl, kdo za tou farmou stál, ale jméno odmítl zveřejnit. Řekl: Přišel tam investor, který si nepřál být jmenován, a bylo to akceptováno. Řekl to v televizním vysílání v televizi Prima. Tak tu pohádku jsme si dneska vyslechli. Otázkou samozřejmě zůstává, proč by bohatý tatínek nepůjčil svým dětem úplně všechno, proč by potřeboval k tomu vyvádět a anonymními akciemi pokrýt své děti na nějakou dobu, získat 50 mil. z evropských dotací, a ledva uplyne pět let povinná podmínka, tak zase své děti o tento majetek připravit a převést to zpátky pod svoji firmu. To samozřejmě zůstává velkou otázkou. K tomuhle pan ministr nenašel odvahu, aby se jakýmkoli slovem zmínil. Nehledě už k tomu, co zde píše, a jako hlavní výtku k celé té kauze přikládá jeho kdysi klíčový člověk Lukáš Wagenknecht. Myslím, že z těch vět už tady citovali mnozí, ale přece jen stojí za to je připomenout. Právě Lukáš Wagenknecht připomíná to podstatné, totiž to, že smysl dotace, této dotace pro malé a střední podniky, je v tom, že tyto malé a střední podniky nemohou dosáhnout ani na bankovní úvěr ani na nějakou podporu od někoho jiného. Pohádky o tom, zda to pan Babiš někomu vrátí a nasype to do své nadace, což je další velmi perfidní okolnost celé té věci, protože ve chvíli, kdy sděluje občanům České republiky - pravděpodobně visí před námi pokuta v případě, že OLAF zjistí, že jsem skutečně způsobil dotační podvod. Pan Babiš nabízí, že on 50 mil. ze svého vezme a nasype je do své dotace, a tím se celá ta věc přikryje. No jestli vám na tomto postupu nepřipadá vůbec nic zvláštního, tak já musím říci, že mně na tomto postupu připadá zvláštní úplně všechno. Zaprvé to lhaní, které, jak jsem řekla, připomíná vytáčky, a kolegové ze sociální demokracie by si měli pamatovat, kam toto lhaní přivedlo jejich předsedu vlády a také jak na to doplatila sama politická strana. Druhou otázkou je samozřejmě to, jestli pan premiér přes všechny ty výkruty, které tady předvádí, kdy nás kritizoval za daleko menší problémy našich ministrů, tak jestli teď si pana ministra Babiše ponechá. Vzpomenete si, že před týdnem nebo před pár dny zde byl na návštěvě prezident republiky Miloš Zeman. Když opouštěl Poslaneckou sněmovnu, novináři se jej ptali, protože ta kauza Čapí hnízdo už bublala, tak se ho ptali, co na to pan prezident říká. On řeší věci, které jsou až tak kolem té miliardy, nebo nad jednu miliardu. Jasně ukázal a sdělil: stojím po boku Andreje Babiše. Tak to bylo zrovna nad tu jednu miliardu. Pan prezident, kdyby chtěl, tak by mohl řešit tuhle věc, kdyby o to stál. Ale v této věci nyní nejsme. Vybral si jediné.
Díky tomuto zákonu bychom měli přesunout veškeré azylové procedury s nelegálními imigranty do států, odkud k nám imigranti přicházejí.
Eviduji v současné době čtyři přihlášky s návrhem na změnu programu.
Děkuji pane předsedající. Zákon navrhuji zařadit pevně dnes jako první bod. Jedná se o návrh zákona, který má zřídit detenční zařízení mimo území České republiky. Zařízení pro zadržování imigrantů, která jsou dnes v České republice, by se tím přesunula do třetích zemí. Do těch zařízení bychom měli dávat všechny zadržené nelegální imigranty a stejně tak imigranty, kteří budou do České republiky relokováni z členských států Evropské unie na základě povinných kvót. Jestli se ptáte, kde bychom taková zařízení měli zakládat, jedná se především o místa, kudy k nám proudí nelegální imigranti. Zatímco Španělsko situaci zvládá, přes Itálii proudí hlavně africká imigrace a přes Řecko blízkovýchodní. Pro italskou cestu se jako přirozené centrum jeví Libye, přes řeckou cestu severní Sýrie. Detenční centrum bude v místě zřízeno na základě mezinárodní smlouvy, která bude s příslušným státem uzavřena. Všechny konkrétní podmínky fungování příslušného centra budou tedy vycházet právě z mezinárodních smluv. Velmi často lze slyšet reakce, že tyto státy nemají o takové dohody zájem. Opak je ale pravdou. Například pro Sýrii je odliv obrovských mas obyvatel zásadní problém. Až se totiž podaří porazit Islámský stát, nebude zde dostatek obyvatel, kteří by se mohli pustit do obnovy poničené země. Je tedy výsostným zájmem takto postižených zemí zastavit imigraci a pokusit se navrátit své obyvatele zpět. Zákon počítá s povinností úřadu pro přesídlení ilegálních migrantů koordinovat postup s dalšími členskými státy Evropské unie při zřizování detenčních center pro přesidlování ilegálních migrantů z České republiky. My jsme nezůstali jen u slov a tento návrh jsme zhmotnili do návrhu zákona. Vyzývám vás všechny - přestaňme jen o problémech mluvit, ale začněme je řešit.
Děkuji. Jako další je přihlášený pan poslanec David Kádner a po něm paní poslankyně Olga Havlová.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, chci tímto navrhnout předřazení bodu 120, sněmovního tisku 670, návrhu na vydání zákona proti terorismu. Budou ovšem úplně zbytečné, pokud se z nich absolutně nepoučíme. Stejně jako v jiných oblastech národní bezpečnosti, i v oblasti protiteroristické legislativy česká vláda neudělala absolutně nic. Snad všechny státy v Evropě zpřísňují a novelizují své zákony, protože bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje každým dnem. Slova vlády jsou stále stejná. Proběhnou teroristické útoky na Charlie Hebdo - česká vláda to odsoudí, řekne, že musíme být silní a zachovat klid. Proběhnou teroristické útoky ve Francii, opět máme zachovat klid a držet pospolu. Teď proběhnou teroristické útoky v Bruselu, předseda vlády řekne, že je to náš společný boj, vyjádří soustrast, ale to je v podstatě vše. Terorismu je třeba tvrdě a nesmlouvavě čelit. Když si česká vláda není schopna přiznat, že je třeba zákony měnit, předložili jsme podstatné zpřísnění protiteroristických zákonů my. Příklad jsme si vzali na Slovensku. Je to země, ze které bychom si měli brát vzor nejen v oblasti protiteroristické legislativy, ale i v oblasti odmítnutí kvót a podání žaloby k Evropskému soudu do Štrasburku. Premiér Fico například i garantoval slovenským občanům, že nedopustí vznik ucelené islámské komunity. Tak má vypadat reakce silného a suverénního státu. Zákony na Slovensku jsou velmi podobné těm, které platí u nás, a Ficova vláda se na rozdíl od té české nebála přiznat, že v ní existují mezery. Tento balíček na Slovensku bleskově prošel. Náš návrh je tedy převzetím protiteroristických opatření ze Slovenska, která byla přijata ve zrychleném řízení. Jedná se konkrétně o automatickou vazbu pro podezřelé z terorismu, trestní odpovědnost právnických osob za podporování terorismu a podle mého názoru to nejdůležitější - rozšíření trestného činu podpory terorismu i na financování jejich aktivit, které nepřímo s terorismem souvisejí. Jinými slovy, trestná bude jakákoliv pomoc teroristům, nejen dodávka bomb a zbraní, ale například i poskytnutí zázemí nebo nefinanční podpory. Česká vláda zcela nepochopitelně označuje zákon za protiústavní a v rozporu s evropskými předpisy. A to přesto, že byl na Slovensku bez problémů přijat. Stanovisko vlády je čistě účelové. Vláda ani nekritizuje samotná opatření, ale hledá zástupné pseudodůvody. Je to primárně odpovědnost vládní bezpečnostní politiky řádné vlády. Ale co máme dělat, když vláda terorismus dlouhodobě podceňuje?
Já teď nesoudím, protože to rozhodnutí musí udělat OLAF. Ale to jsou léta! Všichni víme, že to jsou léta. Ale my to myslíme poctivě a upřímně, soudruzi. A tohle je ta jediná věc, ke které podle našeho názoru Poslanecká sněmovna musí zaujmout politické stanovisko. Je, nebo není to únosné? Kdyby ministr podléhal zákonu o státním zaměstnanci, tak je to velmi prosté. Na ministry se nic takového nevztahuje. Na ministry se vztahuje politická odpovědnost předsedy vlády. A předseda vlády se musí této Sněmovně podívat do očí a předseda vlády se musí podívat do očí všem 27 evropským partnerům a předsedovi Evropské komise a předsedovi kontrolního výboru Evropského parlamentu a říct: Je to únosné, že můj supervizor evropských dotací je podezřelý z dotačního podvodu. Myslíme si, že nám nepřísluší. My jenom cítíme povinnost ochránit Českou republiku od té gigantické ostudy, protože se domníváme, že předseda vlády nemá říkat svým evropským partnerům, že to je únosné. A upřímně řečeno, ještě před dvěma lety, kdybychom se kohokoli zeptali, jestli si tuhle situaci umíte představit, tak byste se všichni rozesmáli. Ale mohu tvrdit, mohu tvrdit, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má právo chtít, aby garantem evropských dotací byl kdokoliv - kdokoliv - jiný než osoba podezřelá z dotačního podvodu.
Však si vzpomenete, kdo jste co slibovali před volbami na toto téma. A zatím, jak se zdá, hora porodila myš. A nebudu to jmenovat.
Dnes je tu svolána mimořádná schůze Sněmovny kvůli pseudokauze, která se navíc měla odehrát přes osmi lety, tedy dávno předtím, než jsem vstoupil do politiky. A já se ptám: Je tohle skutečně něco, kvůli čemu by měla mimořádně zasedat Sněmovna? Včera jsme byli svědkem hrozné tragédie v Bruselu. Ovlivňovali média, aby o tom nemluvila. A to je velký problém. To je legenda této Sněmovny, 24 let tady sedí. Neuvěřitelné! Ale říkám Benda - legenda. Sociální demokracie svolala tolik schůzí, a vždycky jste to zamázli, když jste byli ve vládě! To se za 26 let budování kapitalismu v Čechách neobjevily důležitější kauzy? Věc, kterou rozpoutala novinářka, která má víc informací z Bezpečnostní rady státu o kauze Libanon než já. Nebo její členové. Která spekuluje, že údajné výkupné, o kterém nic nevím, bylo předmětem rozkrádání! Která ví, koho policie v rámci pseudokauzy Čapí hnízdo bude zvát na výslechy! Moji rodinu? Živý spis. Ona má informace ze živého spisu. A proč by mě měli zavírat, když jsem nic neudělal! Vím, že by vám to udělalo radost. Dneska ti čápi - já jsem nestihl se s nimi ofotit, to organizoval Bursík, nebo ten - jak se jmenuje, nebudu to říkat. A chtěl bych všechny lidi pozvat. Vy jste tady řešili kuponovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého. Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli podruhé. A co lehké topné oleje? A konkurs Chemapolu? A Agrobanka za 50 miliard? A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku? Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda. A ještě jsme zapomněli na to, že nám v roce 2012 Brusel, když byl pan Kalousek ministr financí, kvůli korupci zastavil veškeré čerpání evropských fondů. A co nám ten Brusel řekl? Špatná kontrola. Div se světe! Nečas a Kalousek tvrdili, že auditní systém vznikl za Sobotky, ale ten ve Sněmovně kontroval, že je to lež, že je to chyba TOP 09, ODS. Takže pan Nečas lhal a Sobotka to řekl ve Sněmovně, a měl pravdu. Potom nám vytýkali zbytečné plýtvání. Ano, ministerstvo - pod mým vedením jsme vyhráli arbitráž za 800 milionů. Naše mladá právnička! Bez externistů. Dochází tak zbytečně k tomu, že úřad má odborníky na čerpání dotací z EU, ale přesto se obrací ještě na firmy, které se zabývají tímtéž. Takže tolik byl Brusel. Pojďme se teďka podívat na Českou exportní banku. To je další Topolánkovo a Kalouskovo dílo. A to je problém, velký problém. Takže my jsme přišli v lednu 2014 a Česká exportní banka byla co? To nebyla efektivní podpora exportu. To bylo rozdávání úvěrů pro spřízněné firmy Topolánkovy a Nečasovy vlády. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to závazné. A já jsem biopaliva nevymyslel. No nějak se netrefili. Jistě si všichni vzpomínáte na lživou kampaň z léta minulého roku. Lež o tom, že já na biopalivech dostávám pět miliard a další podobné nesmysly. To je sprostá lež, kterou Kalousek opakoval stokrát. Je to lež! Protože výrobci biopaliv dotace nedostávají. Ty dostávají spotřebitelé. To znamená každý, kdo tankuje na čerpací stanici. A to pravicovou vládou pánů Topolánka a Kalouska. Takže dneska se už žádná vysokoobsahová biopaliva neprodávají, a to díky nízké ceně ropy. Střet zájmů. Další z vykonstruovaných kampaní je kampaň o mém střetu zájmů. Ale já ho nezneužívám. ODS a zkorumpovaný Kalousek, symbol korupce.